Tady se shoduji s názorem pana prezidenta Miloše Zemana, který upozornil na to, že by měl zákon směřovat i do minulosti, protože majetek je kumulativní veličina a je nutno přihlédnout k co největšímu časovému horizontu. Připomínek mám více, ale tyto dvě jsou základní.
Prosím pana poslance Karamazova.
Děkuji za slovo, paní předsedající. K velkému množství již dosud existujících nástrojů, jak zajistit a stanovit daň, se nově navrhuje zavést tzv. výzvu k prokázání příjmů. V opačném případě mu hrozí stanovení daně podle pomůcek a následné penále. Již z těchto jen základních informací je zřejmé, že výzva k prokázání příjmů může pro daňové poplatníky znamenat závažný zásah do jejich činnosti. Na straně druhé ovšem žádná odpovědnost správce daně za využívání tohoto nástroje neexistuje. Strávený čas, který místo otravných žádostí mohl trávit rozvojem svého podnikání. Ráno se nestačila ani probudit, a už měla v obchodě kontrolu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaný návrh zákona představuje jeden z dalších mnoha bičů, které už dnes stát na daňové poplatníky má. Pouze příkladem stačí zmínit právní úpravu daňových trestných činů a na ně navazující oprávnění vyplývající z trestního řádu, stanovení lhůty pro stanovení daně či mnohé další formy různých oznámení a prohlášení obsažené v daňových předpisech. Z tohoto důvodu je pro mě nepřijatelné, abychom jakkoliv dále rozšiřovali ingerence státu do této oblasti. Spíše bychom se měli zaměřit na to, aby náš daňový systém motivoval občany k řádnému plnění povinností. A to nikoliv formou zbytečných represí.
Dále pan poslanec Ivan Gabal stále v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi, což bylo spíše prohlášení než diskuse ve třetím čtení, ale v pořádku. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Není tomu tak.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, členové vlády, přeji vám příjemné dopoledne. Chci vás informovat, že výbor pro bezpečnost jako výbor garanční návrh projednal toto úterý 29. září a přijal usnesení č. 88 s návrhem procedury hlasování a s návrhem doporučení pro hlasování k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Vzhledem k počtu pozměňovacích návrhů není navržená procedura hlasování úplně jednoduchá a výbor se přiklonil k tomuto postupu. Dovolte mi, abych vás požádal o trpělivost a také o pozornost. Dále potom bude hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Dále sděluji, že jsem připraven sdělit plénu Poslanecké sněmovny hlasování doporučení výboru pro bezpečnost. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji.
Ještě někdo k proceduře? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat.
To znamená, jak už jsem řekl, Legislativní rada vlády považuje toto ustanovení zákona za protiústavní. Nelze tedy poplatníka k této součinnosti nutit. Já, dámy a pánové, nerozumím tomu, a v historii exekutivy to nepamatuji, aby vláda poté, co její Legislativní rada vlády konstatuje, že část zákona je protiústavní, tento zákon v klidu schválila a poslala k projednání do Poslanecké sněmovny. Když to vezmeme z hlediska archivačních lhůt pro archivování účetních dokladů a vezmeme k tomu ještě skutečnost, že osoby, které nepodnikají, to znamená nepodnikající osoby, nemají žádnou povinnost takto dlouhodobě uchovávat účetní doklady, pak by mě zajímalo, na základě čeho bude právě u těch nepodnikajících osob finanční úřad, respektive finanční správa postupovat. Pojem jmění mimochodem zákon o daních z příjmu vůbec nezná, takže zřejmě se dá odkazovat, že se myslí pojem z občanského zákoníku. Ale ani na občanský zákoník ten soubor nesourodých novel vůbec neodkazuje. Legislativní rada vlády to považuje za neúčelné a nekoncepční a příliš tvrdé. Představa, že někdo z formálních důvodů učiní chybu v prohlášení o majetku a na základě toho bude podroben trestní sazbě až do tří let, tak to je nepřiměřené a velmi zvláštní ustanovení, které navrhla Legislativní rada vlády vypustit. Na závěr konstatuji, že tento zákon nepřinese nic nového. Mimochodem i dnes mají daňové orgány, celní správa, orgány činné v trestním řízení nástroje, jak postihovat šedou ekonomiku, nelegální příjmy. Takže tento zákon je skutečně zbytečnou právní normou. Takže teď jim ještě stát říká, do jaké výše a nad jakou výši už je něco takzvaně podezřelého, byť samozřejmě to není prokázáno, je to i na základě často selektivního rozhodnutí a individuálního podání. Takže teď ti nepoctiví dostanou tímto zákonem návod, jak mají protiprávně postupovat. I to si myslím, že je velmi nešťastné, aby stát takto postupoval. Mimochodem to, o čem pan ministr hovořil v prvním čtení při svém úvodním projevu, co se odehrálo v jeho vystoupení, že tento zákon postihne různé majetkové přesuny do zahraničí, tak nic takového tento zákon neřeší. Tento zákon také například neřeší, když někdo v rámci své firmy nakládá se svým majetkem a všechno takzvaně vede na firmu. Takže ani na tyto pachatele a na tyto podvodníky tento zákon nedosáhne. Takže jak jsem zmínil, jde o úplně zbytečnou a nesmyslnou normu a já se přihlašuji k návrhu na její zamítnutí už v prvním čtení.
Ano, pane poslanče, já eviduji váš návrh a budeme o něm hlasovat po skončení rozpravy. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Myslíme si, že naopak by měl být více komplexnější, měl by být více rozšířenější, a tento návrh podpoříme. A myslím si, že podle počtu zastoupení bych nechtěl vidět, jak vypadá neprioritní návrh.
Prosím, proveďte nás. Ano, děkuji. Je přihlášeno 155 přítomných, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Jako druhé hlasování je návrh hlasování o pozměňujícím návrhu B předložený poslancem Václavem Klučkou ve druhém čtení návrhu zákona.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 187, přihlášeno 155 přítomných, pro 152, proti nikdo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 188, přihlášeno 154 přítomných, pro 151, proti nikdo. Prosím pana ministra, který stojí u řečnického pultíku, aby zahájil své vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.
Účelem návrhu zákona je zajistit efektivní systém udělování mezinárodní ochrany. Já pevně věřím, že Česká republika tento záměr podpoří i tím, že předložený vládní návrh bude schválen. Děkuji za pozornost.
Já děkuji a otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Lanka. Prosím, máte slovo.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych tady rád přece jenom vystoupil na obhajobu pozměňovacího návrhu, který tam najdete pod písmenem D, který jsem předložil za klub Úsvit - národní koalice. Jde tam o to, že v současnosti může u nás azyl získat i osoba, která se na našem území dopustí přestupku nebo trestného činu. Azylový zákon zná jenom jedinou výjimku, kdy se azyl nemůže udělit, a to spáchání zločinu proti lidskosti nebo válečných zločinů. Tyto paragrafy měly v minulosti zabránit migraci nacistických zločinců. Dneska je situace jiná a pasáže zákona jsou zoufale zastaralé. V České republice roste počet imigrantů, kteří se tu nekontrolovatelně pohybují a nemají často co ztratit. V následujících měsících je zde proto velké riziko, že vzroste počet jimi spáchaných trestných činů. Podle našeho názoru nesmí mít nárok na azyl ten, kdo nerespektuje právní řád České republiky. To se samozřejmě dá vztáhnout i na nelegální překročení hranice. Migranty, kteří nerespektují naše pravidla a zákony, bychom nejenom že neměli přijímat, my je ani přijímat nesmíme. Tím si jenom zaděláváme na to, že v České republice budou stejně jako ve Francii nebo ve Švédsku vznikat ghetta, kde neplatí zákony státu, ale zákony místní islámské komunity. Mezi rodilými Švédy je 5 % lidí se záznamem v trestním rejstříku. To je jakýsi standard pro to domácí obyvatelstvo. U Afričanů je to ještě horší, trestné činnosti se tam dopustilo podle této statistiky už 26 % z nich, tedy už dokonce každý čtvrtý imigrant sklouzne přes hranu zákona. Já připomínám, že to jsou čísla ze Švédska, které je daleko před námi v integraci cizinců. Přesto jsou podle této statistiky naprosto neúspěšní. Já jsem si stoprocentně jistý, že nelegálním imigrantům, kteří porušují zákony České republiky, azyl dávat nesmíme. Ty existují po celé západní Evropě, přestal tam v podstatě platit právní systém a místní úřady jsou tam ignorovány.
Cituji z důvodové zprávy. Klíčová bude i spolupráce s dalšími orgány veřejné moci, zejména s orgány Policie České republiky, respektive jejími specializovanými útvary. Předpokladem použitelnosti takového podnětu je jeho věrohodnost a přesvědčivost. Ten, kdo tleská tomuto zákonu, a to ani prezidenta České republiky nevyjímaje, zároveň tleská institucím, které se dají kdykoliv zneužít. Záleží, kdo na koho ukáže. Mně to připadá, jako bychom se vraceli dlouho do minulosti, do nějakých 50. let, kdy se také postihovali ti, co vlastnili více, ti, na které mnozí udavači ukázali.
Já děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu pana poslance Votavu.
To prostě není nic špatného, co jsem řekl. Tak to určitě ne, pane kolego.
Já děkuji.
Chci říci, že je potřeba tento zákon odmítnout, a to tak, že jednoznačně již v prvním čtení. Tento zákon, který možná pro veřejnost líbivě vypadá, je opravdu paskvil, který bychom měli v prvém čtení zamítnout. Já budu rozhodně proti jeho přijetí.
Já jsem nikdy nebyl příznivcem majetkových přiznání. Pokládám je za úplný nesmysl a jenom cestu k tomu, jak případně zavést dodatečné majetkové daně. Co ovšem pokládám za úplný nesmysl, je tento návrh zákona. To nejsou ani majetková přiznání. To bych ještě dokázal nějak skousnout, že každý, kdo má na něco, musí přiznat a bude se kontrolovat. Tohle je jenom návrh zákona pro práskače. To není nic jiného než návrh zákona pro žalobníčky, práskače, pro potvrzení naší národní povahy na někoho si zažalovat. Já to jinak prostě nedokážu vůbec pochopit. V dobách, kdy jsem nebyl ve Sněmovně, jsem měl styk se správcem daně. To rozhodně nejsou lidé, kteří chodí po ulicích a koukají se, jaké jste nabyl majetky, nebo jestli jste si koupil -
Prosím.
To jsou normální úředníci, kteří vás zdaňují a kteří budou fungovat jenom na základě udání, jinak to nebude. V tomto směru říkáme, že ten návrh je opravdu absolutně šikanózní. Tady nejsou žádná kritéria. Podle mého názoru je to fakt strašidelný omyl. Kdybyste zavedli čistá majetková přiznání, budu říkat "nedělejte to, obtěžujete". Upřímně řečeno dobře víme, že to přece v žádném případě fungovat nebude.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 196, ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji.
Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 200, z přítomných 155, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ptám se, jestli pan kolega Koskuba se hlásí.
Děkuji.
Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 202, z přítomných 155, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 203, z přítomných 155, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další hlasování. Hlasování pořadové číslo 204, z přítomných 155, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Návrh byl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 207, ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Omlouvám se.
Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám. Pan kolega Syblík se hlásil? Budeme hlasovat o dalším návrhu, pane zpravodaji.
Pan poslanec zde není, zastoupí ho pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.
Vy jste to skoro všechno řekla za mě, takže je to poměrně jednoduché. A za druhé: Stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Všechny komise, které jsme zde zřídili ke kontrole, jsou podle zásady poměrného zastoupení a myslím, že bychom to neměli měnit.
Také předpokládám, že řada členů, kteří pracovali, myslím tím poslanců, kteří pracovali v tomto podvýboru, se také stane i členy té komise. Takže ze svého pohledu samozřejmě doporučuji, abychom zřídili tuto komisi.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Klučka.
Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl říct pouze jednu věc. Je to zkušenost ze stálých kontrolních komisí současného období, které fungují, ať už Bezpečnostní informační služba, nebo Vojenské zpravodajství. Nově bude zřízena kontrolní komise pro Úřad pro zastupování státu, tak i kontrolní komise GIBS. Potýkáme se s nedostatečnými pravomocemi těchto kontrolních orgánů. Moc prosím, abychom zvažovali i tu druhou věc související s pravomocemi těchto komisí a s účinností a efektem práce.
Prosím, máte slovo.
Obecný rámec stanoví zákon, který jsme tady schválili. Myslím, že je to obecnější problém, nad kterým bychom se asi měli zamyslet.